A tomu jde návrh ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu naproti, řeknu to úplně jasně. Kdo jste si ho četl, tak můžete potvrdit má slova. To co zákon jako jednu ze svých nosných linek dělá, že škrtá změnu, která byla vnesena do procesu poskytování investičních pobídek v roce 2019 za předchozí vlády, to znamená, škrtá politické rozhodování o investiční pobídce. A to, co dělá tento zákon, je, že z procesu poskytování investičních pobídek škrtá politické rozhodování, které nemělo stanovena žádná objektivní kritéria. To je první věc. Druhá věc, myslím si, že se věci mají v České republice sjednocovat. Ke zvýhodnění strukturálně postižených regionů - já ze strukturálně postiženého regionu nejsem, ale uznávám, že jsou v České republice zcela objektivně regiony, které jsou na tom strukturálně hůř. Ta informace, pokud tady padne od pultíku, tak není - teď hledám kulantní slovo - není objektivní. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Lhůty budou v tu dobu již uplynulé a myslím, že můžeme tento tisk, který tady leží více než rok, již řádně projednat. Tolik mé návrhy k programu schůze. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za slovo paní předsedkyni. Dobrý den, dámy a pánové. Chci ho nazvat Ztráta věrohodnosti ministra financí. Více než půl roku z tohoto místa upozorňuji, že Parlament České republiky byl v loňském roce při schvalování zákona o státním rozpočtu na rok 2023 ze strany ministra financí Zbyňka Stanjury historicky nevídaným způsobem oklamán - oklamán tak, jak si to doposud žádný z ministrů financí, a to žádné vlády od nepaměti, ani náznakem nedovolil. Ministr financí totiž předložil rozpočet, o jehož příjmech a výdajích musel moc dobře vědět, že nebudou odpovídat realitě. Ve výsledku si pak vylepšil saldo státního rozpočtu o 150 miliard korun. Je to poprvé v novodobé historii, co Poslanecká sněmovna schválila zákon roku, jehož finální podoba nebyla sestavována skutečnými odborníky, ale pochybnými specialisty na marketingovou komunikaci. Již ve čtvrtek budeme znát výsledky pokladního plnění, které podle informací rozpočtového výboru lze označit z pohledu plánování financí státu za kritické. Ano, opravdu nebude možné využít 50 miliard korun z Modernizačního fondu, jak už půl roku vědí všichni kromě ministra financí a ministra životního prostředí této vlády. Ano, opravdu Finanční správa vybere o 60 miliard korun méně z daně z neočekávaných zisků, protože byla nastavena nesprávně a nekvalitně. Ano, opravdu nebude možné realizovat dopravní investice za více jak 30 miliard korun, pokud si SFDI nevezme nevýhodný úvěr, protože zkrátka vypadalo marketingově lépe peníze na silnice do rozpočtu vůbec nezapočítat. Ano, opravdu v rozpočtu chybí 15 miliard korun na mimořádnou valorizaci penzí, protože se ministr financí rozhodl tyto mandatorní výdaje v zákoně o státním rozpočtu ignorovat. Ostatně už to připustil nepřímo i náměstek ministra financí minulý týden na rozpočtovém výboru. Otázka je pouze, kdy a jaký příběh si k ní pan ministr financí Stanjura a jeho poradci vymyslí, a budou to mít velice těžké, protože se letos nemohou vymlouvat ani na válku, ani na energetickou krizi, dokonce se nemohou vymlouvat ani na opozici. Pravděpodobně si tak vyslechneme nějakou další fabulaci o mimořádných výdajích, které již nastaly, a mimořádných příjmech, které teprve přijdou, o potřebě vyrovnat časový nesoulad a podobně. Bude to zoufalá argumentace, ale to není podstatné. Zodpovědnost ale v plném rozsahu samozřejmě náleží ministru financí Zbyňku Stanjurovi a ani v nejmenším se jí nemůže zříci premiér Petr Fiala, který byl o všech účetních tricích ve státním rozpočtu opakovaně informován a velice dobře o nich věděl. Dámy a pánové, především vy z vládní koalice, zákon o státním rozpočtu je zákonem roku a vrcholným zákonem určujícím politické priority jakékoliv vlády. Potvrzuje se, že vrcholný zákon této vlády je založen na podvodu v rozsahu 150 miliard korun. Je to vizitka této vlády.
Zároveň, a myslím si, že to je taky důležitý prvek, bavíme se o financování projektu z operačního programu Spravedlivé transformace. Od nového ministra Máme skupinu, která se tím zabývá, s MŠMT. Ta už spolu jednala.
Nyní tedy je přihlášen pan poslanec Okleštěk, všichni s přednostním právem již vystoupili. Následuje paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dokonce i člen vlády je tady, takže já vystupuji k rozpočtovému určení daní. Ale to, co jste teď předvedli, vládní koalice, s tím dárkovým balíčkem, kde snižujete rozpočtové určení daní pro kraje, pro města, to už je na mě skutečně moc! Vždyť to musíte vidět! Starostové, vy se schováváte za ten název, nebo jste skutečně starostové? Vždyť už to skutečně nehrajte, udělejte to tak, jak to je, pojďte, vystupte a řekněte, že tak to nepřipustíte! Tak prosím vás, nedělejme z lidí blbce. Snažme se nastavit ty podmínky tak, abychom mohli v krajích, ve městech, na obcích investovat, abychom mohli fungovat, protože tam to umí lépe než ve vládě. Takže prosím o zařazení bodu Rozpočtové určení daní po vládním dárkovém balíčku ve městech, obcích a krajích jako první bod dnešního jednání.
Jsem velice ráda, že to předložila přede mnou paní předsedkyně Pekarová Adamová. Tady vidíme, jak chutná moc a přednostní právo, protože to věděla, že to předložím, ale já se nebudu přetahovat a nejsem ješitná. Je s podivem, že před týdnem to nešlo a dnes, když jste to navrhla vy, tak to určitě půjde. Dnes jsem se dočetla v tisku, že pan předseda Rakušan, vaším prostřednictvím, hovoří o tom, že to chce projednat, bavit se o tom, ale v září. Tak teď nevím, jestli jste domluveni na tom termínu, jestli ví, že jste to navrhla dnes. Já mám jiný termín, vy jste dala ten, který jsem měla jako druhý, aby to bylo v tomto týdnu po projednání prvních čtení po bodě 23, ale jako první alternativu jsem měla projednání jako třetí bod po senátních vratkách. Já jsem tady měla připravenou řeč, já ji říkat nebudu, je to zbytečné.
Dovolte mi, abych stručně shrnul problematiku investičních pobídek a zopakoval po panu ministrovi navrhované změny. Zavedení tohoto politického kroku v závěrečné fázi schvalování žádosti o investiční pobídku se v praxi ukázalo jako problematické a snížilo důvěryhodnost systému investičních pobídek vůči všem potenciálním žadatelům. Navíc je to časově náročné. Nově se tedy navrhuje zrušení povinnosti Ministerstva průmyslu předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Rozhodnutí o investiční pobídce bude vydáváno na základě posouzení podmínek a povinností stanovených zákonem o investičních pobídkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Vládě budou i nadále předkládány žádosti strategických investičních akcí o získání finančního příspěvku na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Dále se navrhuje zavést jednostupňový způsob rozhodování, jako je tomu u rozhodování o dotacích podle rozpočtových pravidel. Předmětem návrhu novely zákona je tedy zkrácení, zjednodušení, a především zefektivnění procesu schvalování žádostí o investiční pobídku. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu.
Vláda Andreje Babiše v této Sněmovně v minulém období prosadila zákon, který zcela změnil filozofii tehdejšího nastavení systému investičních pobídek. Toto zaměření však později již neodpovídalo stavu našeho hospodářství. Tehdejší vláda se proto zcela logicky a pragmaticky rozhodla poskytovat investiční pobídky jen velmi výjimečně, a hlavně primárně na projekty s vysokou přidanou hodnotou nebo také na projekty s lokací v nejvíce hospodářsky postižených regionech. To dokonce tehdy potvrdila i tehdejší opozice, když volala po přijetí zcela nového zákona. Novelizačních bodů bylo opravdu mnoho. Bez toho neměla být - a tudíž zatím není ani dnes - žádná jednotlivá investiční pobídka poskytnuta. Architektura tehdy prosazených změn zvýšila pružnost celého systému investičních pobídek, a hlavně jeho provázanost s konkrétní hospodářskou situací v České republice. Systém se kompetenčně rozdělil mezi zákony a nařízení vlády. Byl tedy pružnější. Vláda Andreje Babiše tehdy navrhla pragmatičtější systém pobídek. Sám nejsem příznivec dotací a umělých investic, nicméně v současném světě nám mnohdy nic jiného než takováto podpora nezbývá. Ale také je potřeba za tyto kroky vždy převzít politickou odpovědnost, a znovu říkám krokem, který přinášíte, se této politické odpovědnosti zbavujete, dobrovolně se jí zbavujete. A tím se dostáváme k dnešku, protože předložený návrh zákona tento princip skutečně ze zákona odstraňuje. Bylo to tady řečeno tak nějak pod pokličkou, ale řečeno to bylo. Pokud se tento návrh schválí, tak se vláda nebude nadále podílet na rozhodování o konkrétních investičních pobídkách. Byla by jí ponechána jen pravomoc k nastavování parametrů podporovaných investic prostřednictvím nařízení. Posuzování žádostí o investiční pobídku se tak má vrátit primárně na úroveň rezortního projednávání. Kde je ta transparentnost? Ten je totiž přímým nákladem vypláceným ze státního rozpočtu a vláda tak bude posuzovat aktuální možnosti státního rozpočtu, takže tohoto procesu se prostě nezbavíte. Závěrem bych chtěl dodat, že mě může těšit, že vláda navrhuje vypustit z našeho systému jen tento jeden bod. Přesto říkám: bohužel.
Před chvílí tady vystupoval pan Munzar, který řekl, že investiční pobídka je dotací, je nějakou konkurenční výhodou. A já položím takovou lehkou a jednoduchou řečnickou otázku. Já vám odpovím: nula! Absolutně se mi nelíbí, že s tímto návrhem přicházíte. Můžeme tady o tom vést nějakou diskusi a můžete mi říkat, že chcete podpořit takové investiční pobídky, které budou mít propracovanou výrobu, které budou inovativní, ale kde máme tu záruku, že budou právě směřovat do těchto strukturálně postižených krajů? To v žádném případě v tomto zákoně není a tím, že měníte i ty podmínky, které právě aspoň nějakého investora do těch strukturálně postižených krajů přivedly. Děkuju vám za pozornost.
Já nevím, co bylo nejasné. Já jsem vám řekl svůj skeptický pohled na investiční pobídky obecně. Řekl jsem tady ale, že chápu některé důvody, proč někdy investiční pobídky máme.
Já jsem byl v té době starostou města Ostrova, které mělo v té době také čerstvou a prázdnou průmyslovou zónu, do které jsme marně sháněli investory. Tehdy ta investiční pobídka byla na vytvořené pracovní místo. Vznikaly tak logicky s těmito podporami na vznik jednoho pracovního místa montovny, které zaměstnávaly velký počet lidí, a to obvykle nekvalifikovaných. Nicméně začaly se také dále rozšiřovat a vznikat nové průmyslové zóny. Nemusí to být vždycky správně, ale prostě vznikaly. Poté se podle mého názoru velmi správně změnila filozofie přístupu a podporu mohly dostat investice s vysokou přidanou hodnotou anebo investice, které by se daly charakterizovat jako inovativní. Nicméně v tom stávajícím systému, který stále ještě platí, mají strukturálně postižené regiony výjimku. Samozřejmě chápu, jak říkal pan ministr, že je nutné podporovat přínosné investice pro naši zemi, ale také na druhou stranu je třeba si uvědomit, že investiční pobídky jsou veřejnou podporou, tedy buď jak slevou na dani, nebo přímými financemi investorům, tedy buď jak buď to zaplatí daňový poplatník.
Tak já už budu končit, takže opět bych horoval za to, aby bylo všem měřeno stejným metrem a všichni měli stejnou příležitost, jak prosperovat a spolupracovat na budování lepšího světa. Já se omlouvám za zdržení, ale považoval jsem za důležité to zasadit do nějakého kontextu.
Já vám přeju hezký podvečer, my jsme se vystřídali v řízení schůze. Nacházíme se v obecné rozpravě novely zákona o investičních pobídkách a další přihlášený je pan poslanec Staněk.
A je logické, že při prvním čtení je asi důležité zhodnotit právě výhodu a nevýhodu předkládané legislativy.
Můžete pokračovat, pane poslanče.
Prosím, abyste se ujal slova. Omlouvám se, pane ministře, že vás přerušuji. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Přesuňte své hovory do předsálí.
... abych stručně tady uvedl novelu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby. Cílem tohoto návrhu, když to vezmu velmi stručně, protože to bylo představováno v prvním čtení, je především adaptace na nařízení Komise.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednávání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Zároveň byla zkrácena lhůta pro projednávání ve výborech o 30 dnů.
A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Karel Smetana, a připraví se pan poslanec Pražák. Prosím, máte slovo.
Cílem pozměňovacího návrhu je přidat do zákona opatření pro používání mobilních čisticích zařízení pro osiva. Opatření jsou nutná k tomu, aby Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský mohl i v případě použití těchto mobilních zařízení vykonávat činnost v rámci povinného uznávacího řízení a kontrolu uvádění osiv do oběhu. Nutnost tohoto opatření vyvstává na základě zkušeností z praxe, se kterou se ÚKZÚZ při kontrolách výroby a uvádění do oběhu osiva a sadby v některých případech setkává.
Nyní vystoupí pan poslanec Pražák a připraví se pan poslanec Josef Kott. Prosím, máte slovo.
Věříme tomu, že zajistí větší evidenci a dohled, což bude určitě pro celou Českou republiku přínosem.
Než mu dám slovo, přečtu omluvu: omlouvá se Věra Adámková od 18 hodin ze zdravotních důvodů. Prosím, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 65. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu. Zítra, tedy ve středu 31. května, navrhujeme ve 12 hodin pevně zařadit bod 22, sněmovní tisk 431, novela zákona o matrikách, v prvním čtení. V případě, že budou projednány všechny pevně zařazené body, bychom pokračovali v projednávání dalších bodů z bloku Zákony - první čtení, a to od bodu 26 a dále. V pátek 2. června bychom projednávali body z bloku třetích čtení, a to v pořadí: bod 101, sněmovní tisk 332, novela zákona o dráhách; bod 99, sněmovní tisk 307, novela zákona o místních poplatcích; bod 104, sněmovní tisk 347, vládní návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů; bod 105, sněmovní tisk 360, vládní návrh zákona o veřejných dražbách; bod 106, sněmovní tisk 361, vládní návrh zákona o veřejných dražbách související. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. A já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení, abychom mohli vyslechnout, jaké návrhy pan předseda přednáší. Pokud máte cokoli k řešení, tak se prosím přesuňte do předsálí.
V březnu letošního roku obviňuje pacienty, že si doma syslí antibiotika a sedativa. Jak může doma někdo syslit tyto druhy léků, které jsou jen na lékařský předpis, pane ministře? V dubnu chybí lék na cukrovku, antibiotika stále chybějí a lidem celkem pěkné květnové počasí stále úplně nepomáhá. V polovině května se však situace stále neuklidnila, ba naopak. Zmizel totiž i důležitý onkologický lék. Osobně mám zkušenosti a zážitky s onkologickým pacientem v mé blízkosti a vidím, jaké má problémy sehnat léky, které má od lékaře předepsány, jak běhá od jedné lékárny k druhé, a věřte, je to k pláči. Na druhou stranu vlastně můžu být rád, že se nejedná o kojence, protože pro ty už léky nejsou vůbec. Dámy a pánové, je úplně jedno, jestli ministr Válek chce nebo nechce rezignovat, objektivní stav je fakt, že není v jeho silách ani v silách ministerstva toto řešit, a vidíme to dlouhodobě. Není to vlastně ani v silách této vlády. Musí se tím zabývat tato Sněmovna, a proto to zde předkládám. Musíme najít skutečné zdroje a zajistit léky pro občany České republiky. Úplně zůstává rozum stát nad tím, jak si může mnoho koaličních poslanců, kteří mají před svým jménem titul MUDr. a jsou vázáni Hippokratovou přísahou, vůbec připouštět, že toto není zásadní problém. Je, vážení lékaři. Prosím, kolegyně, kolegové, proberme se a začněme se tím konečně na této půdě zabývat. Tento bod prosím zařadit jako první bod za pevně zařazené a žádám vás všechny v zájmu zachování zdraví našich spoluobčanů a také zdravého rozumu v této Sněmovně o podporu zařazení tohoto bodu.
Děkuji.
Tato problematika v posledních týdnech zvedá ze židle nejednoho rodiče. Jinými slovy: a příští rok to bude úplně stejné, pokračují silné ročníky, budou tu studenti ukrajinských uprchlíků logicky a opět tady dojde k tomu převodu a ke studiu středočeských studentů mladých lidí v Praze. Bod by se jmenoval Informace ministra školství ohledně kapacit na středních školách.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedkyně. Takže tento návrh beru zpět, aby bylo možné umožnit zdravotnímu výboru, aby se na své řádné schůzi příští týden k tomu vyjádřil. Děkuji za pozornost.
Paní poslankyně Bělohlávková Romana ruší svoji omluvu a paní poslankyně Nina Nováková také ruší svoji omluvu. Ano, děkuji.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
A možná to teď nebude znít jako úplně kolegiálně, ale nikdo nám vlastně v tuhle chvíli neřekl, čeho konkrétně se ty finanční prostředky týkají. A to myslím, že se nám bohužel i vlivem změn, které se na nás valí z Evropské unie, tak se nám příliš nedaří. Nicméně dnes to investování je obzvláště důležité. Možná k tomu bude sloužit i ta dnešní novela, kterou tady projednáváme. Podnikatelé jsou čím dál víc zatěžováni různou administrativou a dodatečnými procesy, které je odvádí od toho zásadního, co mají dělat, to znamená, vydělávat peníze. A musím říct, že ta otázka mi nejde ani z úst, protože jsem přesvědčen o tom, že investiční pobídky a dotace, stejně tak jako regulace, prostě nepatří do tržního prostředí a do kapitalismu bez přívlastků.
Chtěl jsem vám to takto lidsky, srozumitelně shrnout. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Chce se vyjádřit pan poslanec? Nechce se vyjádřit. Nyní tedy otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy? Pan poslanec Jiří Carbol.
Děkuji za slovo. Já bych se nejprve chtěl věnovat té první části. To znamená, senátní návrh obsahuje v této části zvýšení limitu zakázek malého rozsahu na 3 miliony u dodávek či služeb a 9 milionů na stavební práce. Veřejné zakázky malého rozsahu ale nemají potřebný mechanismus kontroly, chybí celonárodní pravidla. V současnosti je téměř polovina objemu všech veřejných zakázek zadávána v rámci těchto malých zakázek. Nekoncepční navýšení bez jakékoliv analýzy, předchozí diskuse v Poslanecké sněmovně, představuje významné riziko zneužití těchto veřejných prostředků. Tohle téma je třeba řešit komplexně a bez diskuse v Poslanecké sněmovně nelze pouze změnit dvě čísla.
Děkuji, pane poslanče. Je zájem o závěrečná slova?
Samozřejmě znáte velmi dobře složení Senátu, které je složeno především ze starostek a starostů.
Děkuji, pane senátore. Táži se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje? Kdo je proti? Poprosím o nastavení potřebného počtu hlasů. Už máme nastaveno. Hlasování číslo 117, přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Poděkuji panu senátorovi, panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Nebudu protahovat tuto část, já jsem i v té debatě říkal, že toto téma chceme otevřít.